Takže my nejsme až takoví pitomci, jak si myslíte, víc než si myslíte, nebo jak si to myslíte, takže jsme to řešili. A taky vyjádření některých kolegů ohledně spotřební daně, prosím vás. Spotřební daň, pokud bychom navrhovali změnit spotřební daň u piva, tak by to bylo ve prospěch pivovarů. A my navrhujeme snížení DPH pro živnostníky! Opozice, pro živnostníky. Tak aby bylo jasno.
Nyní tedy dvě faktické poznámky.
V tom mi jistě dá za pravdu. Samozřejmě pravděpodobně pro některé provozy je možno onu výjimku uplatnit. Já chci říct jediné - je to cesta do pekel, je to cesta do záhuby. Jsou to výjimky populistické, nesystémové. Ne na tři, jak jste zavedl vy, pane ministře Babiši, kdy jste jenom zmátl daňový systém, udělal jste v tom chaos třemi sazbami DPH. Kromě toho ta třetí sazba DPH je absolutně nefunkční, k žádnému zlevnění léků nedošlo, tak jak jste sliboval. Pouze jste jenom zaneřádil daňový systém. To je správná cesta.
Pan ministr financí Andrej Babiš.
No určitě je to správná cesta. Takže my co říkáme, to děláme. Takže já to analyzuji. Protože ta snížená sazba je vysoká, to víme. Ale nejdřív musíme mít to kontrolní hlášení a EET... A když vybereme daně od těch podvodníků a ne od občanů, jak vy jste to dělali, no tak potom budeme snižovat tu DPH. A jasně že chceme taky dvě sazby. A je otázka, kdy na to ten rozpočet, protože my jsme rozpočtově odpovědní, bude mít. Takže o to jde, vážení kolegové. Otázka je kdy a jak. A musíme to spočítat. Takže my to všechno spočítáme a sdělíme občanům, jak to vypadá. A koalice taky bude o tom mluvit. Ale vy jste navyšovali DPH a vytáhli jste každé české rodině z kapsy tisíc korun měsíčně. Dvanáct tisíc ročně. A tisíc korun krát dvanáct je dvanáct tisíc. Každé české rodině jste vzali dvanáct tisíc ročně místo toho, abyste brali ty peníze od těch podvodníků, od těch karuselů a od těch, kteří krátí tržby.
Eviduji dvě faktické poznámky.
My jsme navyšovali DPH proto, že byla ekonomická krize. A jestli jsme měli sahat k tomu, co se dělo v jiných zemích, že se snižovaly důchody, dokonce ne že byly stabilní, na stejné úrovni, nezvyšovaly se, ony se snižovaly. Další část byla, že ty peníze byly věnovány na penzijní systém. Tak proč to tedy nevrátíte zpátky? Je to naprosto logické, normální. Proč se vymlouváte na něco, co stejně nebude? Nic nepřinesou. Tak si necháváte vyšší sazby a křičíte - ono je to špatně. Tak je snižte. Vždyť je to naprosto jednoduché. Máte ekonomický růst, tak to vraťte tam, kde to bylo. To v zákonech bylo, to bylo schválené. Vy jste to zrušili. Tak prosím, už to tady nevykládejte dál.
Našemu milému panu ministrovi na splnění této jedné z těch tří položek schází více než 23 miliard. Těším se na vaši odpověď.
Pane poslanče, rozumím tomu, že jste ukončil svůj projev? Beru to tak, že jste ukončil svůj projev. Přeji vám, dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v rozpravě. Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan ministr financí Andrej Babiš.
No tak tu brožuru jsem si udělal za své, proto je tak, jak je. Ten design brožury dělal brácha mojí ženy zdarma, má zkušenosti, dělá nám na kampaně různé věci.
Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře Andreji Babiši, já jsem velmi rád, že jste tady zmínil ty dálnice. Zatím se vám nepodařilo postavit, tuším, ani jeden kilometr a vypadá to, že ještě dlouhou dobu ani jeden kilometr dálnice nepostavíte. Ty důvody, proč nestavíte dálnice, jsou zpackané zákony z dílny ministrů hnutí ANO. Takže já vám věřím, že ty dálnice budou stát 300 milionů, ale až začnete stavět, tak uplynou možná další dvě volební období. Zatím jste nepostavil ani jeden kilometr.
První má pan poslanec Korte, po něm pan ministr financí Andrej Babiš.
To jste si také vycucal z prstu. Jsem rád, že jste se přiznal k autorství toho pamfletu. Je mi líto, že jste za to vyhodil 57 tisíc z vlastní kapsy.
Víte, kdy se začala stavět?
Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní tedy pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou.
Jsem velice rád, že ta diskuse je a že se skutečně v ní posouváme dále. Já to beru jako veliký krok kupředu, veliký posun v této diskusi. Hodiny, které jsme tady strávili, mají smysl. Takže já věřím, že pan ministr Babiš také odstoupí od toho, řeknu, tupého vybírání peněz z lidí a rozpouštění v tom děravém státním rozpočtu.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane ministře.
Tak prosím vás, přestaňte zase tady manipulovat. Co to je, tupé vybírání daní nebo co jste to povídal? Nechápu, co to je. Vybírání daní je pro všechny občany. Tupé vybírání daní, co to je? To nechápu. Za 100 mil. podezřelé obchody na Finanční správě. Proč v Praze nechodila finanční kontrola? Jednou za 200 let. Tupé vybírání daní? Ne! Vybírání daní je potřebné pro všechny. My potřebujeme snižovat deficit, potřebujeme investovat, potřebujeme peníze pro všechny naše občany a já věřím tomu, že oni tomu rozumí a že nás určitě podpoří. Proč ne. Někdy ano, perspektivně.
Já skutečně nechci komentovat nějaká trestní oznámení. Tomu já říkám skutečně tupé vybírání peněz, protože vy ty peníze neinvestujete. Vy jste nepostavil ani kilometr dálnice! Vy jste to všechno projedl. Vy jste všechno projedl, pane ministře Babiši! To jste s těmi penězi udělal. Navyšujete výběr peněz a projídáte je. Investice, kde jsou? My ten návrh podáme letos a letos budeme o něm hlasovat, protože on letos měl i platit.
Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Kolovratník. A opět vás žádám, kolegyně a kolegové, o ztišení.
Slova, že jsme nepostavili ani kilometr dálnice, přece nejsou pravdivá, nebo kilometr silnice, jak to řekl. A pan kolega Kučera moc dobře ví, jakým způsobem vypadá a jak trvá příprava dopravních staveb. Takže prosím, tuhle demagogii, aby to bylo v záznamu, tu si nechte někam jinam!
Nejednáme ani o silnicích, ani o dálnicích, ani o tom, kde se čepuje jaké pivo. Jednáme o elektronické evidenci tržeb. Nyní tedy s faktickou poznámkou byl přihlášen pan poslanec Laudát, ale patrně svou poznámku stáhl. V tom případě řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Jiří Skalický.
Pane ministře, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, úvodem mého příspěvku krátký abstrakt.
Já jsem transparentní, transparentní. Takže proč jste nepostavili ty dálnice? A já jsem jasně řekl, že neexistuje žádná stavba, investiční, dopravní, že by nebyly peníze. Kolik věcí se nemohlo postavit, protože jste neměli peníze.
Neřešíme zde stavbu dálnic, neřešíme zde financování staveb dálnic ani předchozí kauzy. Rozprava se vede na téma elektronická evidence tržeb a žádám diskutující, aby se drželi tématu, které dnes projednáváme.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem velice ráda, že na dnešní jednání pan ministr dorazil, protože na interpelacích už nebyl od dubna minulého roku a místo toho jsme se včera z jeho facebooku dozvěděli, že tedy chodí naproti do hospody připravovat se do pořadu. Co se týče EET, tak vláda si jednoznačně vybrala jednoho nepřítele, nebo on není jeden, ono jich je skoro 600 tisíc, je to živnostník, a vyhlásila mu válku. Jednou z nich je třeba zrušení jednotného inkasního místa. Tedy ani nestihla tato věc vejít v život a vlastně usnadnit živnostníkům život. A víme, jak to v praxi zafungovalo nebo funguje, od samého počátku s velkými problémy. A teď tedy bojujeme další a ta je nazvaná elektronická evidence tržeb. Zbraně, které se v této válce používají, mají především charakter informační povahy. Všichni vlastně nemáme na důchody, nebo není na důchody, na jiné výdaje státu právě kvůli živnostníkům, protože ti jsou ti hlavní neplatiči daní. Na ty tedy nebudeme mířit ten kanón, míříme ho na vrabce? Tak v této válce se ti, kteří jsou tím hlavním nepřítelem, mohou velmi složitě bránit. Oni na to totiž nemají čas. Oni potřebují především dělat tu svoji činnost, aby se uživili. Oni také potřebují se věnovat té byrokracii, která na ně je navalena. Neříkám, že to udělala jenom tato vláda, ale je to samozřejmě dlouhodobě nějaký proces a určitě mnohá byrokracie je opodstatněná, ale je jí na nich čím dál více. Také nemají své odbory na rozdíl od zaměstnanců, kteří samozřejmě - jakákoliv změna je pro ně nevýhodná, se jich týká, tak se na ty odbory mohou obracet. Mají sice své asociace, ale jak říkám, ti asi těžko půjdou demonstrovat na náměstí. Takže ona je to velice pohodlná válka pro tuto vládu, protože je vedena proti někomu, kdo je vlastně v naprosto nevýhodné pozici, kdo se těžko může bránit, kdo má své práce dostatek na to, aby se vlastně neměl čas věnovat něčemu jinému. Co se týče tedy živnostníků, jak bychom jim měli pomoci. Na to bychom se měli především tady snažit odpovědět, měli bychom se o tomto bavit. To jsem tady od vás ani od pana ministra moc nezaznamenala. To je to, co je velmi často zatěžuje vlastně nejvíce, co zmiňují nejčastěji. A oni pak sami budou mít větší důvěru v systém, v jeho udržitelnost a také i předvídatelnost, protože to je věc, která je pro ně samozřejmě důležitá. Netrestejme paušálně všechny, nepovažujme je všechny dopředu za zloděje.
Děkuji. Já si myslím, že zde máme problém, o kterém se vede snad regulérní, uvidíme, jak se rozhodne, politický boj. Prosím vás, přestaňme se kádrovat takto trapným způsobem. Pojďme se zpátky bavit o tom, co je naším problémem, a uvidíme, jak to dopadne. Má to být důstojná instituce. Já bych byl rád, aby to platilo i na Malé Straně.
Nyní tedy budeme pokračovat v řádné rozpravě. Kolegové v levé části, poprosím vás o ztišení.
Dnes ráno jsem tady hovořil o tom, jak to vypadá ve Slovinsku. Mí předřečníci tady zmiňovali praktické lékaře.
Já vás ještě jednou, kolegyně a kolegové, vyzývám, a to v obou částech sálu, ke ztišení. Je vymezený čas deset minut, vaším rušením obíráte poslance o možnost vyjádřit se k danému tématu.
Logickou snahou každého ministra financí v zemích Evropské unie je upravovat sazby DPH tak, aby umožňovaly co nejmenší daňový únik a co možná nejjednodušší účetnictví. Populisté typu Andreje Babiše naopak s oblibou zavádějí zdánlivě líbivé výjimky, které nemají žádný ekonomický ani spotřebitelský význam, ale zvyšují riziko daňových úniků a komplikují účetnictví. TOP 09 navrhuje logické systémové opatření, které mělo automaticky doprovázet zrušení důchodové reformy. Vláda TOP 09 ve snaze zajistit budoucím generacím důstojné důchody prosadila penzijní reformu s tím, že bude částečně financovaná vyšším zdaněním spotřeby, tedy vyšší DPH. Současná vláda naši důchodovou reformu zrušila, aniž by navrhla jakoukoliv alternativu. Peníze z vyšší DPH si však ponechala, byť toto zvýšení dnes hlasitě kritizuje.
Byla zmínka o restauratérech. Mohu uvést jeden konkrétní příklad ze života. Mám kamaráda, který již přes 20 let pracuje v oboru gastronomie. Ve srovnání s podnikáním v těchto zemích je už vztah živnostníka a státu v České republice mnohem komplikovanější, složitější a příliš zatížený spoustou byrokracie. Otevření restaurace v Austrálii jemu a jeho australskému švagrovi trvalo se všemi povoleními pouhé dva dny. Než se mu u nás v Pardubicích podařilo otevřít jeho malý bar, trvalo vyřízení všech byrokratických úkonů dva roky. Ve svém baru pracuje šest dní v týdnu, sám bez zaměstnanců. Nikdy od státu nepožadoval žádné státní podpory, dotace ani jiné dávky. Jeho pohodový bar, byť není v samotném centru města, si našel stálou klientelu a v téměř rodinné atmosféře se zákazníci cítí spokojeně a rádi se vracejí. Již teď je zavalen spoustou faktur, složenek a jiných dokladů. A teď by ho čekaly náklady na software, hardware a zprovoznění elektronické evidence tržeb. Jednoduše mi řekl: "Jestli to tam schválíte, začnu přemýšlet o tom, jestli tak velké úsilí k udržení živnosti má ještě smysl." On to samozřejmě řekl poněkud tvrději, ale smysl jsem zachoval. Vážené kolegyně, vážení kolegové, stojíme před rozhodnutím mezi svobodným trhem a fízlujícím státem, mezi podporou podnikání a jeho pomalou destrukcí. Má volba bude jasná. Navrhuji proto vrátit zákon do druhého čtení.
Nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo.
Je to jenom jiný způsob pohledu na celou záležitost. Je to jinak, prosím vás. Takže abychom si to ujasnili. Stálo mě to rok života, ale to byl můj problém, jsem poučen. A říkám to proto, abyste to také věděli vy, co jste noví, že to takto funguje. Tak si myslím, že samozřejmě není úplně korektní operovat s dobou, kdy byla stagnace, regrese, a s dobou, kdy je ekonomický růst. Místo toho se zavedla třetí sazba. Prostě to tak je. Začínají kritizovat kontrolní hlášení, že to je nákladné, že je to složité a že se bojí represí. Firmy zvedly ceny, výrazně. Já si myslím, že je potřeba si trošku oživit pojmy, jako je stínová ekonomika.
Já bych to skoro podepsal. No kdyby to bylo dobrovolně, tak se asi nedohadujeme. Ale vy jim žádný výběr, zda dobrovolně, nebo nedobrovolně, nedáváte. Tak je nemaťte. A pak bych poprosil kolegy - můžeme všichni říct, co jsme dělali v pondělí ve svých poslaneckých kancelářích. To jsou tedy výborné sociologické průzkumy. Ale to je spíš úsměvné. Ale ta nehorázná věta, opravdu nehorázná věta, že ten, kdo je proti EET, nepoctivě podniká, je zloděj a okrádá stát, tu jste si vymyslel. Zajděte do malé firmy v těchto dnech a zeptejte se, kolik platí za školení svých účetních ke kontrolnímu hlášení. A úplně stejně je to s elektronickou evidencí tržeb. A je to taková ta pohádka, jak přijde kouzelný dědeček, rozdá pokladničky a bude na všechno.